Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych měl jeden zcela konkrétní dotaz na pana ministra financí a na pana premiéra. Patřím do generace tzv. Husákových dětí. Mám čtyři děti jako nejlepší penzijní pojištění svého starobního důchodu, ale kromě toho si spořím ve druhém i ve třetím pilíři. Vy dnes pracujete na tom, aby druhý pilíř, který pro mě diverzifikuje jakési riziko toho, že stát každý rok v důchodovém systému hospodaří s deficitem a že za těch 27 či 30 let, kdy patrně půjdu do důchodu, už žádný státní důchod nemusí být. Toto riziko tady podle toho, jak náš stát a jak zejména vaše vláda hospodaří, tady evidentně je. A já se ptám, jakou vizi nabízíte dnes mně a generaci zhruba milionu Husákových dětí? Co my budeme dělat v důchodovém věku? Z čeho budeme dostávat důchod, když dnes pracuje na jednoho důchodce zhruba 1,8 pracujícího? Kde jsou nějaké závěry vaší komise, která dá mé generaci vizi?
Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Seďu. Prosím, vaše dvě minuty.
Pan kolega Gazdík, vaším prostřednictvím, tady hovoří o milionu Husákových dětí. Ale v tom vašem druhém důchodovém pilíři je 90 tisíc! O čem tady hovoříte pořád?
Prosím, máte slovo.
Na druhou stranu chci konstatovat, že důchodová komise pracuje, průběžně plní své závazky a to, že se ruší druhý pilíř, patří k jednomu z bodů, ke kterému komise dospěla. A konkrétně zohlednění počtu dětí je jeden z klíčových parametrů, které chceme zohlednit, aby ti, kteří budou přispívat do důchodového systému právě tím, že budou mít děti, byli zohledněni do budoucna.
Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Opálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Victoria! Ale jednu poznámku na úvod si neodpustím. Hovoří se tady o budoucnosti tohoto národa, s čímž souvisí samozřejmě i důchodový systém, kdo co zavinil, ale zapomnělo se říci, že z toho srabu, v uvozovkách, který nová politická garnitura převzala, dříve federální, teď už ten zmenšený stát, se zde zprivatizovala a rozkradla spousta státního, družstevního, a v některých případech i individuálního majetku, tři tisíce miliard to někdo vyčísluje. A kde jsou ty peníze? V jakých nových majetcích? Já jsem seděl v tzv. první Bezděkově komisi, v první Nečasově komisi, a nyní v první Potůčkově komisi. Nikdy nešlo o žádný konsenzus. Tady totiž je boj, který tu probíhal už od roku 1945, jestli bude stavovský systém, anebo bude systém plošného zabezpečení. A jestli chcete nějakou nejlepší vizuální představu, jak funguje tento svět, tak vám doporučuji činohru Národního divadla, která se uvádí, doufám, že se ještě uvádí, ve Stavovském divadle, má jednoduchý název Enron. Člověk by řekl, že toto je téma, které se ani dramaticky nedá zpracovat, a garantuji vám, že po celou dobu je ticho, nikdo se neprojevuje, ani špendlík byste neslyšeli spadnout na zem, a jak jsem se stal svědkem toho, nakonec obrovský potlesk. Je to především nepříznivý demografický vývoj. Ale kdo za to může? Takže jim to řekněme otevřeně. Pokud by byli dva ekonomicky činní na jednoho důchodce, tak tady není problém. Jestli žijete pohodlný život, tak pak budete muset počítat s tím, že to něco stojí. Druhý problém je malá výkonnost ekonomiky. A kde je malá výkonnost ekonomiky, jsou malé mzdy, jsou malé vedlejší zdroje, a potom se hádáme o tom, kolik do čeho dáme a kde ubereme. V současné době evidujeme také velký počet nezaměstnaných. Evidovaných něco přes půl milionu, možná dalších čtvrt milionu neevidovaných. No a jestli vám ročně odchází 40 tisíc lidí do předčasných důchodů, tak si spočítejte, že to samozřejmě musí vytvářet nějaký deficit. Pak je to neochota občanů s vyššími příjmy solidarizovat se na úkor svého ekvivalentního plnění. A to samozřejmě můžeme na této diskusi, která zde probíhá, docela krásně ukazovat. A to jsme nehovořili o stropech na odvádění, na změny redukčních pásem, kde zasáhl i Ústavní soud, to jsme nehovořili o tom, kde se neplatí vůbec pojistné. Pak je to samozřejmě zájem skupin finančního kapitálu o správu větší části veřejných financí mimo solidární systém. Je to jenom o tom, zastavit příchod nových pojištěnců do druhého pilíře. Ale ta diskuse mě vyprovokovala k tomu, abych zde některá fakta zmínil. Takže ochuzuje první pilíř. Neplacení státu za náhradní doby pojištění a jejich započítávání pro nárok. To znamená, jestliže neplatíte zdravotní pojištění, tak za to platí stát.
Ano, všechny vás odhlásím. Zopakuji, že návrh zní přerušit projednávání tohoto bodu do doby přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí.
Návrh paní kolegyně Černochové aspoň znamenal zvýšení počtu vládních poslanců ve Sněmovně, což je dobře. Já jsem řekl správné číslo, kolik stát vydává na třetí pilíř. Já jsem neříkal, kolik je to na jednoho občana. Říkal jsem, že to je hodně a že je to dobře. Zůstávají těm občanům! Ty prostředky zůstávají všem občanům, kteří se přihlásili, a stát přispívá i ve druhém - tam vlastně nepřispívá stát, tam přispívá občan.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dokonce tady někdo řekne, že na to není odborník. Jakoukoliv koncepci dokážeme vytvořit a shodnout se na ní, pak ji musíme držet, abychom dali dlouhodobou perspektivu. Řady lidí se to tady týká přímo osobně. My děláme úplně to samé. Děkuji.
Ano, je tomu tak.
Kdo se o to postará, zdali jednotlivec či stát, není předmětem jeho rozjímání.
To byla poslední faktická poznámka.
Mě jen tak něco nezdvihne ze židle, ale to, co tady řekl pan Gabal, prostřednictvím pana předsedajícího, to tedy mě ze židle zvedlo. To, co jste tady řekl, je tedy neuvěřitelné.
Nyní s přednostním právem pan poslanec Laudát. Omlouvám se, pane poslanče.
Tak když říká, že ministr Mládek se pregnantně vyjádřil, asi myslí jeho slavný výrok, že živnostníci jsou paraziti. To jsou ti, kteří málo platí, a proto jim zvedneme zdravotní pojištění, dáme jim pokladny, snížíme jim paušály. To se budeme mít všichni dobře. To bude desítek miliard. Já tomu vůbec nerozumím. A to je fakt rozdíl. A není to jenom názor opozice. OECD to konstatuje úplně stejně, že u nás je mimořádně vysoká cena práce. A když ji snížíme, tak máme šanci, že snížíme i nezaměstnanost. A kdo si píše na počítači, tak má mít sluchátka a já bych ho nerušil. Ne snížit valorizaci, ale snížit důchody. A souhlasím s panem kolegou Opálkou, že to není žádný účet fyzicky, na který se posílají platby a ze kterého se berou platby. To je jasné. Matematicky takových nástrojů najdeme hodně. Ale reálně vláda nedělá vůbec nic. Tam sice není politické vedení, ale ve skutečnosti je. Tak se zeptejte, jak se tam zachází s našimi názory, jestli nás někdo bere vážně, nebo nebere. Já od těch lidí, od svých kolegů a kolegyň, kteří tam chodí, mám úplně jinou informaci. Ale nevytvářejme dojem, že tady pracuje nějaká odborná komise, která je tak namíchaná z odborníků a politiků. A nejsme jediní. Jenom odmítáme tu interpretaci, že za všechno mohou živnostníci. Náměstkyně ministra financí minulý týden řekla, že očekává díky kontrolním hlášením a registračním pokladnám desítky miliard ročně navíc. Kdo tomu věří? Máme čísla z toho Chorvatska. Anebo zase vzrostly, je to takhle. Ale je to v jednotkách. Takže problém, který tady je, že vláda s tím nechce dělat vůbec nic. Může mi pan ministr financí, jestli má čísla, nebo nepřítomná ministryně práce a sociálních věcí, mi to řeknou. Pro kolik lidí to vlastně děláme? Ta čísla jsou prostě neúprosná. Není o to zájem. Proč pro pár stovek lidí tady připravujeme zákon a tváříme se, že zachraňujeme nějaké státní peníze? Ať už ty z důchodového pojištění, nebo ta dvě procenta, která si tam připlácejí sami. Takže státu neušetříme vůbec nic.
Děkuji a nyní zde mám šest faktických poznámek. První přichází pan poslanec Dolejš, připraví se pan poslanec Opálka, poté pan poslanec Laudát a poté pan ministr financí. A pak další, samozřejmě. Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo. Drobná korekce předřečníka. Opravdu, ale opravdu KSČM není adorant pana ministra průmyslu Mládka, tím méně jeho útoku na živnostníky. Pokud jim to jednorázově zaťápneme, tak je vyženeme do úřadů práce. A nějak se to řešit musí.
Obhájci tohoto torza původně předkládaného ústavního zákona tvrdí, že vše je popsáno v prováděcím zákoně o pravidlech rozpočtové zodpovědnosti. Tento zákon však ale již není ústavním zákonem. Nevyžaduje se k jeho schválení ústavní většina, a vlády tedy mohou takový zákon bez větších problémů měnit. Ale ani tam v tom zákoně o pravidlech rozpočtové zodpovědnosti se nedočteme v případě státu nic o tom, že by snad vlády musely při dosažení výše dluhu 55 % nominálního hrubého domácího produktu předložit vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet. Pouze se počítá s tím, a na to chci upozornit, že takový vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet schválí územní samosprávný celek. Obce takovou možnost mít nebudou a mohou se skutečně dostávat do problémů v případě nějakých velkých investičních akcí. Na to bych chtěl upozornit. Opak je ale pravdou. Tam nevidím až takový problém. Ale tam, kde je nejvíce zapotřebí nastavit jasná pravidla, to je v případě státního rozpočtu, se toho v tomto návrhu ústavního zákona či dalších zákonů nedočteme. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane předsedající. Pan kolega Dolejš tady zmínil, že už v roce 2002 jsme to měli ve svém programu. Původní návrh jasně specifikoval zprávu o rozpočtové strategii vlády, která byla nástrojem k vymáhání udržitelných státních rozpočtů. První věc. Původní návrh vyžadoval schválení státního rozpočtu nadpoloviční většinou všech poslanců v případě nadlimitních schodků. Původní návrh, a to je velké téma, o kterém se určitě musíme bavit, také znamenal to, že se oceňovala osobní odpovědnost. Původní návrh též hovořil o rozpočtových režimech, přičemž limitní schodek byl definován ve výši 3 % HDP. Pokud se bavíme o nějakém limitu v úrovni 55 %, a dneska jsme asi 12 % pod tímto limitem, je zřetelné, že do konce roku 2017, do konce volebního období, tento zákon plní jedinou funkci, a sice mediální. Mediálně to bude hezky vypadat. Z praktického hlediska a s dopady opravdu nutícími ústavní a jiné činitele k odpovědnému hospodaření tento návrh v podstatě nepočítá.
Pokus máme číslo 2, snažit se tyto stropy zrušit legislativním opatřením. Jsou různé odhady, 8 až 18 miliard to dělá. Tak si to odpočítejte z tohoto deficitu. Pak řešení velké nezaměstnanosti předčasnými důchody, o tom jsem se už zmiňoval. Přes 250 tisíc lidí pobírá důchody dříve, než má statutární hranici. Různé slevy na příjmy důchodového pojištění. To bude další deficit. Uvedu jeden příklad. V jednom roce jsme toto umožnili v případě, kdy zaměstnavatel školil zaměstnance, kteří neměli práci, a od září do prosince byl výpadek na důchodovém fondu 9 miliard korun. Pak je to historicky vzniklý deficit výběru pojistného. Tento deficit je přes 50 miliard korun. To je jednoroční deficit vykrytý jenom z těchto prostředků. Náklady na administraci České správy. Nekolidující zaměstnání, omezení či žádné odvody do důchodového pojištění. O nelegálním zaměstnávání bychom zde mohli hovořit asi hodně. Často se kritizují ti, kdo nelegálně svou práci nabízejí. Pro ty, kteří nabízejí tuto práci a dostanou na ruku něco a nejsou důchodově pojištěni? Nebo pro ty zaměstnavatele, pro které je to režijně výhodné, protože je to minimum, které musí zaplatit? Ano, to je legální. Tito lidé budou nešťastní, až přijdou do důchodu, protože odvádějí minimum. Nejsou to ti bohatí živnostníci. Obrovské politikum. Vzpomenu si, jak pan ministr Mládek na sjezdu ČSSD se k tomu vyjádřil dost pregnantně, jaký z toho byl kravál. A můžete mít k tomu různé a různé výklady, ale podstata je ta - ochuzuje to důchodový systém a je to v konečné fázi znevýhodní, až se jim vyměří důchod. Možná že si spoří v tom třetím a jiném pilíři, ale je to problém. A pak ten problém - my říkáme, že vzniká deficit na důchodovém účtu. Čili toto vlastně funguje v Rakousku, v Německu, všude jinde, jenom u nás to je důvod, a já věřím, že to je především politický důvod, jak strašit občany, že je tam deficit a že se nám ten celý systém zhroutí. Jsem si toho vědom. Je na webu. My jsme byli do této komise přizváni. Takže jsme ve stejné situaci, jak to bylo v těch minulých komisích: demokraticky můžete všechno říct, ale pak samozřejmě většina rozhodne. Protože když sleduji současnou koalici, tak mi je jasné, který návrh má asi jakou naději. Chci tedy říci, měli bychom přinášet argumenty, které se nedají vyvrátit. V politické diskusi je to asi problém. Ale takovou diskusi jsem bohužel ještě nezažil. Dovedete si představit, že tady budujete nějaký systém v laboratorních podmínkách, hledáte jeho vybilancovanost, a pak stačí nějaký vzdálený nebo blízký konflikt a všechno je jinak. Výhoda toho státního důchodového pilíře je v tom, že je regulovatelný, že může reagovat na každou situaci. Složitě se to dohledává.
Pokud na to vláda přistoupí, podpoříme i tento návrh, jakkoliv s ním nesouhlasíme. Pokud na to vláda nepřistoupí a nebude chtít snižovat strukturální deficit, tak si s vámi nebudeme hrát na předstírání strukturální odpovědnosti. Zakončím tím, že chápu, že i při dlouhém projednávání si občas každý předkladatel musí odskočit. Nicméně nepřítomnost předkladatele už přesáhla čas, po který se sjíždí i velmi dlouhá sjezdovka.
Já samozřejmě, pokud to berete jako procedurální návrh, ušetří nám to faktickou poznámku paní poslankyně Černochové, děkuji jí za to.
Fiskální ústava v první řadě říká, že korekční mechanismy nastupují při dosažení 55 % zadlužení. Švýcarsko je dnes jednou z opravdu mála zemí, kde je rozpočet pod kontrolou. Naopak příkladem toho, jak by to dopadnout nemělo, je Polsko, které má také zabudovanou obdobnou schodkovou stopku. Tam ovšem přistoupili po přiblížení k limitu dluhu k opravdu drastickému kroku a znárodňovali peníze v penzijních fondech. Stát tam sebral penzijním fondům všechny jimi držené státní dluhopisy. Tím se snížil dluh a Polsko se dluhové brzdě zase vzdálilo. Je to ovšem cesta, kterou bychom asi jít neměli. Stát se začne nebezpečně přibližovat limitu zadlužení a v tu chvíli vláda navrhne jako protiopatření drastické zvýšení daní, což samozřejmě pohřbí ekonomiku, a podle nás je zvyšování daní cesta do pekel. Proto dáváme za náš klub následující návrh. Podpoříme fiskální ústavu, ale jen pod podmínkou, že se do Ústavy doplní zákaz zvyšování daní. Zákaz zvyšování daní je nabídka, kterou předkládáme koalici za náš klub. Jsme také zvědavi na to, jestli se někdo z vlády bude stavět proti zvyšování daní. Ještě poslední věta. Mezi předními hosty je tam například ekonom Pavel Kohout, který je přímo otcem myšlenky zakázat zvyšování daní v Ústavě.
Děkuji panu poslanci Marku Černochovi. Nyní se slova ujme pan poslanec Radim Holeček, připraví se pan poslanec Vilímec.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, mnohé už tu bylo řečeno, proto ze svého původního projevu nechám jenom velmi seškrtanou verzi, ale rád bych, aby některé věci, které chci sdělit, zazněly. Návrh finanční ústavy z dílny vládní koalice je, jak již bylo řečeno, pouze naprosto okleštěnou verzí původně vážně myšlené finanční ústavy, kterou jsme v minulosti připravili. Česká republika díky dobrému ratingu, který jsme získali doposud odpovědnou, leč nepříjemnou úspornou politikou, dospěla k levnější dluhové službě. To a skutečnost, že díky konci nejhrubější fáze finanční krize západního světa, kterého jsme - já doufám - pořád ještě součástí, mohlo znamenat, že se konečně dostaneme k vyrovnanému rozpočtu. Stačilo by hlavně dodržení dosavadní rozpočtové kázně a růst HDP by naši republiku ke kýženému stavu dostal. Váš přístup nám ale bohužel tuto cestu zavírá. Cílem zjevně bylo si pouze pro média odškrtnout, že návrh s názvem finanční ústava jste předložili.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.